Vždyť přece tady nikdo neobviňuje Evropskou unii ani sousední Německo.
Táži se, zda se ještě někdo hlásí do obecné rozpravy.
Nic takového se nestalo. Tuto výhradu říkám.
Pane ministře, já se omlouvám, ale opravdu je tady velký hluk.
A co se týče té irské, doufám, že budeme jednotní v tom, že to pošleme do dalších výborů.
Děkuji panu ministrovi a táži se, zda se ještě někdo hlásí do rozpravy.
Musím tady navrhnout to, co tuším říkala i paní poslankyně Konečná. Paní poslankyně Konečná měla pravdu, že by bylo nedobré, kdyby se nám stalo, že budeme úplně poslední.
Nyní se budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Já se táži, zda má někdo jiný návrh.
Dámy a pánové, navrhuji přikázat tento materiál k projednání výboru pro evropské záležitosti.
Děkuji. Táži se, zda má ještě někdo nějaký návrh. Není tomu tak. Zahajuji hlasování o návrhu, aby návrh byl přikázán k projednání zahraničnímu výboru. Hlasování končím. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro. Hlasování končím.
V okamžiku, kdy budeme tyto informace a tato data mít, tak je určitě této Sněmovně předložíme. Všeobecná zdravotní pojišťovna začala zveřejňovat smlouvy, byť to samozřejmě znamená, že ne všechno je jasné, že život ukáže, co budou schopni i informovaní občané z těchto dat získat, ale myslím si, že jsme se vydali správnou cestou a že samozřejmě nás čeká ještě velké množství práce. Děkuji za pozornost.
A nyní pan poslanec Miroslav Opálka.
Vážení členové vlády, kolegyně, kolegové, pan ministr už provedl téměř závěr diskuse a odpověděl na otázky, přesto mi dovolte taky vyslovit pár slov. Víte, ten stav, o kterém hovoříme, není žádný převrat. Je to návrat k něčemu, co tady bylo. Čili když bychom to vzali podle toho, tak ten zdravotně postižený, třeba senior, by mohl platit u nás s průměrným důchodem maximálně 12 dnů a pak konec v nemocnici. A uvedu pro tento fakt dva údaje, ne tedy za všechny zdravotní pojišťovny, ale aspoň za Všeobecnou zdravotní pojišťovnu, a doufám, že neprozradím žádnou tajnou informaci. Z tohoto pohledu si myslím, že nemusíme ani tak hovořit o náhradě pro nemocnice, ale o solidním přístupu v tom, aby jakž takž v rámci určité solidarity stát za státní pojištěnce platil alespoň adekvátně nějakou částku, kterou sami z toho systému čerpají.
Děkuji panu poslanci Miroslavu Opálkovi. To byl poslední přihlášený do rozpravy.
Děkuji. Není to tak, že vláda přišla a řekla: měli bychom valorizovat příspěvek za státní pojištěnce. Vzniklo to tak, že se koalice rozhodla, že nezavede poplatek, současně se rozhodla, že zruší jiné poplatky, a už dopředu za ty v budoucnosti potenciálně zrušené poplatky navyšuje platby. Mě zajímá věc toho rozdělení. Jak se bude konkrétní nemocnici kompenzovat výpadek, který jsme zapříčinili? Až mi pan ministr odpoví, tak pak bych měl případně nějaký doplňující dotaz. Děkuji za odpověď, pokud pan ministr uzná za vhodné odpovědět.
Děkuji panu poslanci Zbyňku Stanjurovi.
Děkuji za slovo. Děkuji panu ministrovi za posečkání. Možná že bude reagovat i na moji připomínku. To tady zcela kompetentně odprezentoval pan docent Heger.
Děkuji.
Mě k vystoupení vyprovokoval příspěvek pana kolegy Opálky, který vyjádřil přesvědčení, že bylo nemravné od bývalé koalice, aby rodiče platili regulační poplatek v případě zdravotní péče dětí do 18 let. Říká: My odmítáme, aby rodiče zaplatili regulační poplatek za děti. My trváme na tom, aby si na to ty děti půjčily. Takže ze státního rozpočtu, který financujeme deficitně na dlouhodobé dluhopisy, které budou muset splácet ty děti, co se teď rodí, teď zaplatíme těm veřejným zdravotním pojišťovnám. Takhle to, prosím pěkně, je. Dobrá. To je legitimní, to je legitimní politická pozice. Vy nechcete, aby to platili stávající rodiče, protože ti mají volební právo, a radši chcete, aby si na to půjčila ta novorozeňata, protože ta nemají volební právo. A až ta novorozeňata budou mít volební právo, tak vy už zase nebudete kandidovat.
Já myslím, že už tím pádem ne, protože body 4 a 5 jsme přeřadili, takže... Dobrá, tak pokud souhlasí pan předkladatel, že by tyto dva body šly na zítřek do bloku třetích čtení, tak to je asi hlasovatelné. Kdo je proti tomuto návrhu?
Hlasovali jsme o tom, že zítra budou třetí čtení v bloku třetích čtení.
Takže smlouvu jsme zařadili do bloku třetích čtení. Ale možné to je. Ptám se, kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Ptám se, kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Ptám se, kdo souhlasí s pevným zařazením těchto volebních bodů, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. I tento návrh byl přijat. A je zde návrh paní poslankyně a předsedkyně mandátového a imunitního výboru. Nový bod Žádost Policie České republiky o vydání poslankyně Zuzany Kailové k trestnímu stíhání jako první bod do bloku zpráv. Posledním návrhem je návrh pana poslance Koskuby, který chce jako první bod dnešního jednání zařadit nový bod s názvem Informace ministryně spravedlnosti o vymahatelnosti práva v České republice. Pane poslanče Koskubo, je to takto v pořádku? Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Než budeme projednávat jednotlivé body, tak bych vás chtěl požádat - a prosím věnujte mi pozornost - jedná se o vás a vaše věci. Protože zítra je v Poslanecké sněmovně den otevřených dveří. Pardon, omlouvám se, ve čtvrtek, zítra pracujeme. Zítra si uklidíte věci a ve čtvrtek bude den otevřených dveří. Pokud chce někdo něco říci, tak prosím k mikrofonu, já nic neslyším. Prvním bodem je Informace ministryně spravedlnosti o vymahatelnosti práva v České republice.
A nyní ještě pan předseda klubu ODS Zbyněk Stanjura. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Děkuji za slovo. Jenom zapomněl zmínit tu částku. Levicové strany napadly, že sto korun za den je neúměrně vysoká částka. Já nevěřím tomu, že je to čirá náhoda, že těch sto korun. V politice platí, že když se hlasuje, tak jste buď pro, nebo proti. A kdo je skutečně proti, tak to může ukázat. Nemůže říkat "já jsem proti a hlasuji pro". To fakt neplatí. To platí před hlasováním. Nemůže říkat "my jsme proti a hlasovali jsme pro".
Děkuji panu poslanci Stanjurovi. Vyvolal další vlnu faktických poznámek. Pan poslanec Miroslav Kalousek s faktickou poznámkou, pan poslanec Rom Kostřica s faktickou poznámkou, paní poslankyně Marková s faktickou poznámkou a pan poslanec Petr Bendl s faktickou poznámkou.
Pane poslanče Stanjuro, váš výpad proti Andreji Babišovi nebyl fér, protože on nikdy neupřesnil, jestli mluví v tu chvíli jako majitel Agrofertu, nebo jako majitel ANO. Na to se ho vždycky zeptejte. Já souhlasím s tím, že na Kubě je to třeba jinak, ale prosím, abyste nás nesrovnával s Kubou. Je to tak možná chápáno v Evropě, ale je to klasický střet mezi zdravým rozumem a kupeckými počty na straně jedné a populismem a pocitem neomezených zdrojů na straně druhé.
Děkuji za slovo. Takových lidí není sice mnoho, ale samozřejmě existují.
Děkuji, pane poslanče, a prosím k řečnickému pultíku paní poslankyni Markovou.
Poplatky platili všichni stejně v rámci toho, že to byl princip kolektivní viny. Všem byly poplatky zavedeny, ať to byli nemocní lidé, chronicky nemocní, ať to byli zdravotně postižení, ať to byli lidé s velmi nízkými příjmy, prostě padni komu padni.
Prosím, pane poslanče.
A já jsem tam tu odpověď tedy neslyšel. Slyšel jsem tam, jak dojde k tomu číslu. Jako zjistím to číslo, pošlu jim dotaci? Nebo to udělám speciální vyhláškou, ve které bude všude řečeno, kolik které zdravotnické zařízení má dostat? Chtěl bych jenom podotknout, že všichni nepracují.
Dobré odpoledne, vážený pane předsedo, kolegyně, kolegové. Ano, děkuji.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
Další přednostní práva nevidím, takže dám slovo řádně přihlášeným. První je paní poslankyně Konečná, připraví se pan poslanec Kolovratník, potom paní předsedkyně výboru Němcová a pan poslanec Koskuba.
Děkuji, pane předsedo. Policie uvedla, že se potyčkám podařilo zabránit. V té chvíli byla ovšem již hlášena jedna lidská oběť. Nicméně jeden z důstojníků Ministerstva vnitra Ukrajiny tvrdí, že později byl vydán rozkaz ke stažení jednotky z místa událostí. To dalo převahu nacionalistickým teroristům. Aktivisté antimajdanu se snažili ukrýt před radikály z Pravého sektoru ve čtyřpodlažní budově Domu odborů. Extremisté potom budovu zapálili a lidé, kteří se v ní ocitli, zůstali zablokováni. Vedle příslušníků Pravého sektoru, kteří byli podle řady zpráv do Oděsy přivezeni speciálními autobusy ze západu země, měli být mezi lidmi, kteří se na vražedné akci účastnili, také do civilu převlečení příslušníci zvláštních jednotek Vostok a Štorm. Některým aktivistům žádajícím federalizaci Ukrajiny se podařilo z hořící budovy uniknout. Útočníci nakonec odstranili i lešení, které únik před požárem umožňovalo. Jednali tedy s naprostým záměrem nechat lidi v Domě odborů uhořet. Zprávy také hovoří o tom, že ti, kteří se dostali na ulici, byli i se smrtelnými následky biti basebalovými pálkami a železnými tyčemi. Nacionalističtí teroristé dokonce bránili požárníkům v pokusu o likvidaci požáru či lékařům v ošetřování těžce zraněných, včetně starších žen a mužů. To, co se dnes na Ukrajině děje, demonstruje nebezpečnou demoralizaci bezpečnostních složek, jejich neschopnost zabezpečit právo a pořádek na Ukrajině, ochránit životy a majetek občanů. Tyto reakční síly vytvořily ovzduší strachu a beznaděje, stálého psychického napětí. K těmto věcem bychom, kolegyně a kolegové, neměli mlčet.
Pan poslanec Kolovratník má slovo. Připraví se paní poslankyně Němcová.
Vážený pane předsedající, vážení členové vlády, kolegyně a kolegové, já budu podstatně stručnější než moje předřečnice. Zrekapituluji.
Vážený pane předsedo, vážené kolegyně a kolegové, já přicházím s návrhem bodu, který Poslanecká sněmovna musí podle jednacího řádu na svůj program zařadit, ale já formálně musím tento návrh vznést. Týká se žádosti Policie České republiky, a ta žádost je vyslovení souhlasu Poslanecké sněmovny k trestnímu stíhání paní poslankyně Kailové. My podle jednacího řádu musíme tento bod zařadit na první schůzi, která následuje poté, kdy policií byl tento požadavek doručen. Ta schůze právě probíhá. Neznamená to pro nás, že musíme ten bod uzavřít. Já k tomu jenom dodám, že pan předseda Poslanecké sněmovny poté, co 23. dubna tuto žádost policie obdržel, 24. dubna mi ji jako předsedkyni mandátového a imunitního výboru postoupil.
To je všechno. Nic víc.
Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Paní místopředsedkyně, prosím dovolte, abych vůči vám vyslovil zdvořilý dotaz. Byla byste prosím ochotna přijmout pozici čestné místopředsedkyně Sněmovny se zachováním všech požitků s vyloučením povinnosti řídit schůzi Poslanecké sněmovny? . Pokud byste takovou funkci byla ochotna přijmout, já velmi rád zpracuji urychlenou novelu jednacího řádu, všem by nám to pomohlo v naší práci. My bychom opravdu rádi chtěli pracovat. Ale to není výjimka, vy prostě tu Sněmovnu nejste schopna řídit. Vy to opakovaně demonstrujete. Já vás moc prosím, abyste se nad mým návrhem zamyslela.
Když dovolíte, já si vezmu patnáctiminutovou přestávku a poradím se, abych vám nekomplikovala váš náročný poslanecký život.
Dobrý den, vážená paní předsedající, vážení kolegové. Já jenom takovou krátkou faktickou. My se taky jako doktoři nevyjadřujeme k výstavbě Temelína, tak vy se, prosím vás, nevyjadřujte k otázkám zdravotnictví.
Děkuji panu poslanci a prosím k mikrofonu pana poslance Kostřicu.
Děkuji za slovo. Je tam ale jedna věc. Uvědomte si, prosím vás, takovou záležitost, že ten pacient, kterému začne krvácet z nosu - on za to nemůže, jestli je to dopoledne, nebo je to ve tři hodiny v noci.
Děkuji a dále mám faktické pana poslance Koskuby, pana poslance Svobody a poté pana poslance Kalouska. Prosím, pane poslanče.
Nicméně asi byste se divili, kam patřím. Neházejme tu po sobě stranickými nálepkami. Ale v předchozím bodě, nebo v úvodním, jste velice lpěli na tom, jak se tento bod jmenuje. Dámy a pánové, tento bod se jmenuje novela zákona o pojistném na veřejné zdravotní pojištění. Tam není nic o tom, že by se poplatky zaváděly, rušily. Jde o navýšení plateb a já vás prosím, pojďme uzavřít tento bod, a až budeme projednávat konečně smírně koncepci českého zdravotnictví, rád se do diskuse zapojím, rád vám ukážu z mého pohledu, jak to skutečně v praxi vypadá, protože ne každý máme patent na rozum. Padla tu spousta naivních představ, padla tu spousta moudrých návrhů, a řeknu napříč politickým spektrem, ale my projednáváme úplně, úplně jiný bod. Je mi líto.
Prosím, pane poslanče.
Nejprve jenom jednu takovou vtipnost. Návrh na ukončení diskuse se smí dát na sjezdu lékařské komory, o něm se hlasuje. Já si myslím, že přesto, že bylo řečeno, že téma je jiné, tak téma je přesně to, o kterém hovoříme. Jsem skutečně přesvědčen, že všechna slova, která zaznívají o tom, že regulace je zbytečná, jsou slova, která nemají žádnou zkušenost s medicínou. Věřte mi, že vím, co říkám. Žádného pacienta nevyhodíte. Nedokážete to. Pacient, který nemá zázemí, je nepropustitelný.
Mluvíme o veřejně pojistných systémech, to se nevyučuje na lékařských fakultách a ten problém je poněkud jiný. Stejně jako až budeme mluvit o jaderné energetice, nebudeme mluvit o štěpení plutonia, ale o návratnosti tak nákladné investice a o energetické bezpečnosti, což se také neučí na příslušné fakultě jaderné energetiky. Já moc prosím, abychom se dokázali podívat na ten problém z té optiky, která nám přísluší, ne z té optiky profese.
Děkuji za slovo. Fakt to není možné.
Děkuji. Nejdříve pan poslanec Hájek a potom pan poslanec Martin Komárek. Pan poslanec Hájek má slovo a dvě minuty.
Vážený pane předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, já bych se chtěl jménem poslanců omluvit pozůstalým paní policistky, která zahynula při výkonu svého povolání, za to, že její jméno je tady zneužíváno ve smyslu politických bojů. Promiňte, pozůstalí paní policistky. Já se jménem svým a možná i kolegů omlouvám.
Paní ministryně má slovo.
Vážené kolegyně, vážení kolegové, já nebudu na položené otázky vůbec odpovídat. Já osobně to pokládám za obcházení všech pravidel, která by měla platit pro každého poslance, a proto na tyto otázky pod nálepkou vymahatelnosti práva odpovídat nebudu. To za prvé. To, co tady bylo řečeno panem poslancem přede mnou, si myslím, že by vás všechny mělo vést přinejmenším k zamyšlení nad etikou vašich poslaneckých projevů.
Pan předseda Kalousek technickou nebo s přednostním právem? Tak bychom vzali technické. To byla faktická poznámka. A nyní přednostní právo pan předseda klubu TOP 09 Miroslav Kalousek.
Omlouvám se, že pravděpodobně řeknu jinými slovy v podstatě to samé, co tady zaznělo od mých předřečníků, ale některé věci, zdá se, je potřeba opakovat. A všechny dotazy, které tady zazněly, byly zcela relevantní k tomuto názvu a k obsahu tohoto bodu. Pokud nechcete odpovídat, je to pouze vaše arogance vůči Poslanecké sněmovně, které jste povinna se zodpovídat. To není obcházení jednacího řádu. A ministr spravedlnosti by měl být garantem vymahatelnosti práva před touto Poslaneckou sněmovnou i před veřejností jako takovou. Nejste v situaci, kdy můžete odpovídat jenom na to, co se vám chce a co se vám hodí! Poslanecká sněmovna je suverénem vůči vládě České republiky!